Paní poslankyně Černochová, prosím, máte slovo. Dále bych poprosil, aby se slova ujal ještě někdo za ústavně-právní výbor.
Děkuji. Nakonec k němu zaujal souhlasné stanovisko. My jsme nejvíce diskutovali dvě věci. A je to tak i správně. Nicméně tam se předvídá zřízení kontrolního orgánu. Takže pokud vím, tak tam bylo navrženo asi pět nebo sedm lidí. Je třeba, jak už tady bylo řečeno, mnohem více, aby bylo z čeho vybírat. Čili se zdá, že je to nesplnitelný úkol. V té parlamentní jistě, jak už tady moje předřečnice paní poslankyně Černochová vaším prostřednictvím, pane předsedo, zmínila, to jistě funguje.
Návrh byl zamítnut.
Ještě stanovisko výboru. Výbor doporučuje.
Návrh byl přijat.
Pozměňovací návrh se týká zavedení sociálního pedagoga. Stanovisko výboru je nedoporučující.
Návrh byl přijat.
Tento pozměňovací návrh takto zavádí definici třídního učitele a zavedení třídnického příplatku. Stanovisko výboru je nedoporučující.
Návrh byl zamítnut. Stanovisko ministra? Návrh byl zamítnut.
Kontrola hlasování.
Ano, kontrola hlasování.
Návrh zákona negeneruje automaticky žádné nároky, to je důležité říct, na financování, o aktivaci těch jednotlivých opatření bude rozhodovat každoročně vláda, a to svým nařízením podle aktuální situace. Dalším opatřením je plnění požadavků na energetickou náročnost budov - klíčové téma - jejich postupné zpřísňování. Za rovněž zásadní považujeme snahu o maximální využití možných investičních dotací, čili méně provozu, více investic. Tady jenom pro informaci uvádím, že naše země již vyjednala a celkem získala sedm rozhodnutí Evropské komise, kde požadavky a závazky z těchto rozhodnutí jsou v tomto návrhu promítnuty. Dovoluji si zdůraznit, že návrh tohoto zákona zavádí zcela nové instituty.
Děkuji za slovo. Nepředstavuje žádné přímé nároky na financování, dává vládě možnost nařízením vydávaným každý rok podle aktuální situace reagovat. Konkrétně se jedná například o nastavení výše podpory vysoutěžené z aukcí, určené především pro střední a větší zdroje, nebo využívání zeleného hodinového bonusu pro menší zdroje. Dále se zavádí podpora biometanu. Doporučuji ustanovit garančním výborem hospodářský výbor.
Děkuji a já otevírám obecnou rozpravu, do které v tuto chvíli nemám přihlášky.
Proto chceme dále podpořit projednání tohoto zákona ve výborech a očekáváme, že zde padne i mnoho pozměňovacích návrhů. Očekávám, že i toto bude další téma, které se bude řešit na výborech a v rámci nějakých pozměňovacích návrhů.
Nevypadá to, takže žádné návrhy na vrácení či zamítnutí nepadly, takže se nyní budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o garančním výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání hospodářskému výboru jako garančnímu.
Dovolte, abych vás z pověření předsedy volební komise pana poslance Martina Kolovratníka seznámil s výsledky voleb. Tak tedy volba člena Rady Státního fondu kinematografie, tam jsme volili jednoho člena. Počet vydaných hlasovacích lístků byl 98, stejný počet byl odevzdaných platných i neplatných hlasovacích lístků. Ve druhém kole byla zvolena paní Nataša Slavíková. Volba tedy byla úspěšná. Další: volba člena Dozorčí rady Státního fondu podpory investic, tam jsme také volili jednoho člena. I tato volba byla úspěšná. A pak tady máme volbu ke jmenování členů Kontrolní rady Grantové agentury České republiky. Tam jsme volili dva členy. To je vše, to jsou tedy výsledky voleb. Děkuji, pane předsedo.
Já vám také děkuji, pane poslanče. Poprosím, aby se slova ujala pověřená členka vlády paní ministryně Dostálová.
Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, kolegové, děkuji. Dneska předkládám smluvní dokument. Jedná se o historicky první smlouvu o zamezení dvojímu zdanění se Senegalem, jak už pan předseda řekl, která byla podepsána 22. ledna 2020 v Dakaru. Smlouva o zamezení dvojímu zdanění, která se ve vzájemných vztazích mezi Českou republikou a Senegalem v současnosti navrhuje, byla připravena na základě vzorových modelů OECD a OSN, přičemž samozřejmě reaguje i na vnitřní daňové předpisy obou zemí. Lze konstatovat, že text smlouvy plně odráží vývoj a trendy v mezinárodní daňové oblasti. Tato daňová smlouva umožní koordinaci činností daňových úřadů obou států, směřující k omezení případných daňových úniků, a v neposlední řadě také umožní relevantní výměnu informací, a to v souladu se všemi existujícími mezinárodními standardy. Sjednání této daňové smlouvy zvýší právní jistotu případných investorů obou států. Její uzavření ani provádění nebude mít přímý dopad na státní rozpočet. Celkový přínos plynoucí z aplikace této smlouvy bude v praxi záviset na budoucím rozvoji jednotlivých forem hospodářské spolupráce. Obrat obchodu mezi Českou republikou a Senegalem dosahoval v roce 2019 necelých 18 milionů amerických dolarů. Smlouva o zamezení dvojímu zdanění mezi Českou republikou a Senegalem jistě otevře prostor pro české podnikatelské subjekty a napomůže tak rozvoji vzájemných hospodářských vztahů, včetně investičních aktivit. Vážené dámy, vážení pánové, dovoluji se požádat o vyslovení souhlasu s její ratifikací.
Tak já poprosím, aby nás seznámila s usnesením výboru a odůvodnila ho.
Ani tento návrh nebyl přijat. Bod byl přerušen dnes před volebními body. Projednávání tohoto bodu jsme tedy zahájili při dnešním dopoledním jednání. Budeme pokračovat v přerušené obecné rozpravě, do které mám v tuto chvíli dvě přihlášky. Jako první je přihlášena paní poslankyně Červíčková a poté paní poslankyně Richterová.
Velmi stručně za klub Pirátů. My jsme velmi rádi a vítáme, že si pan poslanec dal tu práci, velice intenzivně komunikoval s ministerstvy, hledal funkční řešení. Napsalo mi několik bývalých klientů kojeneckých ústavů, dnes dospělých lidí, a ty vzpomínky prostě nejsou dobré. Prosím, zvažte i tohle u tohoto návrhu zákona.
Děkuji. S faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Brázdil. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty. Děkuji.
Je to záležitost finanční, je to záležitost motivační. MPSV to má jako jeden z důležitých bodů, proto je otevřený zákon o sociálně-právní ochraně dětí.
Nyní se přihlásil pan poslanec Válek s faktickou poznámkou. Nevím, jestli dá přednost.
Já bych moc poprosil o podporu toho, aby to bylo posunuto do druhého čtení. A kamarád byl kašpárek.
Nechceme nikoho poškozovat nebo ubližovat. To znamená, že uplatňujeme následující: prominout pojistné nesplnění podmínek ani formou řízení o odstranění tvrdosti zákona nelze. Právní úprava, pokud se jedná o fiskální povinnost, žádnou tvrdost, která by se vyskytla při odvodu pojistného, nezná. Poslední dvě informace. Už jsem zmiňovala, nejhorší to bylo v dubnu, nejmenší zájem o Antivirus byl v září a průměr je sedm dní. Uvidíme, zda se nám podaří do konce února legislativní proces dokončit. Nicméně v tuto chvíli to vypadá vše na dobré cestě. Asi víte, že Evropská komise vyjednává se všemi členskými státy EU o prodloužení a navýšení dočasného rámce.
Já vám děkuji, paní ministryně.
Pane předsedo, já bych poprosila o deset minut přestávky. Děkuju. Omlouvám se, ale kolega musí doběhnout.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážená paní ministryně, budeme pokračovat v jednání. Tato čest padne na někoho jiného. Prosím, pane poslanče.
Když si pak sečtete ty desítky řádků, kde jsou jednotlivé dotační tituly, které tak opěvují jednotliví ministři, a sečtete reálně vyplacené peníze ve všech dotačních titulech, tak zjistíte, že tudy cesta nevede. On pokračuje a bude pokračovat minimálně do konce února, respektive myslím si do té doby, než bude účinný kurzarbeit, pokud to mohu říct takhle zkráceně. Mám před sebou jeden konkrétní případ - ne jediný, ale jeden. Teď nebudu číst ten úřední dokument, ale zjednodušeně. Zkuste si každý z vás odpovědět na otázku, jak zareagoval český stát reprezentovaný Pražskou správou sociálního zabezpečení, jaká byla sankce. Za srpen měli zaplatit do 20. září a připsáno to bylo 25. září, takže v tomto případě zpoždění pět dnů. Ta firma nemá ani 50 zaměstnanců. Odhaduji, že jich je kolem 20, možná o něco méně. Fakt státní správa funguje tak, že nikdy nemá zpoždění na svůj úkon čtyři dny? V tom je ten problém. Plus to penále. Tak náš návrh je: nechte tu úlevu a penále vypočtěte podle pravidel jako v každém jiném měsíci.
Opravdu to bylo cílem. Nicméně zákon hovoří jasně. Takto je to nastaveno. Ale ještě jednou: my se domníváme, že bez změny zákona to není možné, a kdybychom začali zvažovat, a věřte tomu, že jsme to zvažovali, že bychom zpětně ten zákon změnili, tak je to velmi nesystémové. Je to nesystémové, protože naprostá většina firem to zvládla a bylo by to nefér vůči nim, čili ostatní firmy prostě to zvládly a tento malý počet firem ne. A takto jsme program Antivirus C komponovali. My jsme chtěli pomoct malým českým firmám, které byly nejvíce v potížích. A odstranění tvrdosti zákona není v tomto případě možné.
Nyní paní poslankyně Richterová, která je přihlášena řádně do rozpravy, a podle předchozí dohody se tedy stane k tomuto bodu i zpravodajkou, pokud nikdo nic nenamítá.
Děkuji za slovo. Na to byla odpověď, že to nejde. Pak jsme byli společně v Otázkách Václava Moravce a já jsem poté posílala přání, aby se uplatňovalo porušení rozpočtové kázně, protože k tomu by se vztahovaly snížené odvody do státního rozpočtu odstupňované podle míry porušení. A teď k tomu úplně přesně: je potřeba říct, že to, čeho jsme všichni svědky, že náš stát je velmi přísný na lidi, na firmy, a není přísný sám na sebe, potom podkopává důvěru v celé fungování státních institucí. A to je to, co se snažím zdůraznit. V podstatě se dá pomoci i analogií v daňovém řádu. V daňovém řádu je podobné ustanovení, které umožňuje nejenom odpouštět pokuty a penále, ale i celou daň.
Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru nebo výborům k projednání? Nikoho nevidím, takže končím první čtení tohoto tisku. Děkuji panu ministrovi a paní zpravodajce. Přistoupíme k projednávání dalšího bodu a tím je
Proto navrhujeme jistá zpřísnění podmínek nabývání státního občanství.
Poprosím pana poslance, aby se ujal slova.
Drobné změny se týkají i zákona o správních poplatcích. Jedná se tedy o zpřísnění nabývání českého občanství včetně situace, kdy občanství nabývá mladý člověk, ovšem dlouhodobě pobývající na území České republiky. Sjednocují se podmínky pro udělení občanství různým typům žadatelů. Do zákona jsou zapracované aktuální praktické zkušenosti zejména v souvislosti se zhoršenou bezpečnostní situací v Evropě.
Nečekal jsem, že se na tento tisk ještě dostane, ale je tomu tak, takže vás seznámím s nějakými výhradami, které bych měl. Tato novela se dá jednoznačně označit za snahu vlády o větší sešněrování možnosti nabýt české občanství. To samé platí pro cizozemská rozhodnutí o určení otcovství. Tady je nutné velice zdůraznit, že se jedná o nelegitimní dvojí zacházení s dětmi českých občanů. Navíc české soudy při aprobaci cizozemských soudních rozhodnutí zkoumají rovněž tuto účelovost. Z Ústavy i obecných právních principů přitom plyne nadřazené postavení nezávislých soudů nad správními orgány, nikoliv naopak. Ostatně v tomto smyslu se vyjádřila i vládní zmocněnkyně pro lidská práva. V pořádku, ale sankcionovat člověka úplným zákazem udělení občanství, protože během posledních tří let dvakrát po sobě odhodil na zem žvýkačku nebo porušil noční klid, to se na mě nezlobte, to je poměrně scestné. Nehledě na to, že to porušuje principy resocializace v rámci trestu. Podle navrhované úpravy tak může například člověk řídit pod vlivem automobil, pardon, být podmíněně odsouzen za trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky, a občanství obdrží, ale člověk, který dostane dvakrát pokutu za to, že na Petříně pil v parku pivo, ho dostat nemůže. Takže tohle jsou dva základní důvody, pro které bych navrhoval, aby tento tisk byl zamítnut, respektive aby byl vrácen předkladateli k dopracování. Předkládám oba dva tyto návrhy.
Snažím se to komunikovat i na sociálních médiích. Nejmenší podpora podle kalendářního měsíce byla v měsíci září, kdy jsme vyčerpali 693 milionů a podpořeno bylo necelých 110 000 zaměstnanců. Zase podotýkám, že ten konkrétní největší, velmi podrobný rozpad najdete na webu Ministerstva práce a sociálních věcí. Teď ale ke čtvrté oblasti, která vás pravděpodobně velmi zajímá, a to jsou kontroly programu Antivirus. Vím, že se to hojně řešilo zejména na konci minulého roku. Program Antivirus jasně stanovuje, že příspěvek je poskytován jako refundace vzniklých výdajů, tedy vyplacených náhrad mezd včetně zákonných odvodů. Nicméně protože cílem programu Antivirus je pomáhat firmám, je zde možný následující postup. To je postup u Antiviru A a B. Jenom zdůrazňuji, že se to týká 49 zaměstnavatelů z celkového počtu 67 613 firem.
Ta tříletá vzpomínka byla kouzelná. To, k čemu se snažím dostat, je jádro věci, že dáváme veliké státní peníze. To jsou obrovské peníze. A že dáváme mnohem méně na práci těm pěstounům, kteří dostanou dítě, které potřebuje permanentní péči, které potřebuje permanentní pozornost.
Děkuji. V tuto chvíli nevidím žádné další přihlášky do rozpravy, takže pokud se nikdo další... A pokud se tedy již nikdo další nehlásí v rozpravě... Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova ze strany navrhovatele nebo zpravodajky. Nevidím takový zájem...
Zákon nabude účinnosti za tři roky a já moc, moc prosím, abychom to propustili do druhého čtení.
Děkuji. Prosím, přihlaste se znovu svými kartami. Takže já zahajuji hlasování o zamítnutí. Ptám se, kdo je pro zamítnutí? Návrh na zamítnutí nebyl přijat. Předseda Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro zdravotnictví jako výboru garančnímu. Ptám se, kdo je pro přikázání zdravotnímu výboru jako výboru garančnímu? Kdo je proti? Návrh byl tedy přijat. Konstatuji, že jsme návrh přikázali výboru pro zdravotnictví jako výboru garančnímu.
Výbor pro sociální politiku.
Děkuji. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro přikázání výboru pro sociální problematiku jako dalšímu. Kdo je proti? Já vám děkuji. Konstatuji, že jsme návrh přikázali také výboru pro sociální problematiku jako výboru dalšímu. Tím tedy návrh byl přikázán. Takže posuneme se dál a to je bod
Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci: dlouho očekávaný zákon, který má v sobě zakomponovánu celou řadu důležitých aktů, které nás budou čekat v těch následujících měsících a letech. Cíle pro Českou republiku už schválila vláda a ve vnitrostátním plánu v oblasti energetiky a klimatu v předkládaném návrhu zákona jsou v návaznosti na zmíněný plán uvedena právě některá opatření, nástroje, které je možné k naplňování těchto cílů využít. Ta opatření mají logicky eliminovat další náklady na provozní podporu, to je důležité říct, a naopak maximálně zohledňovat situaci na energetickém trhu.
Přeji hezké dopoledne, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 79. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Přečtu pouze členy vlády, kteří jsou omluveni z jednání Poslanecké sněmovny a kteří jsou mimo poslanců: Havlíček Karel z dopoledního jednání - pracovní důvody, Maláčová Jana dopolední jednání - pracovní důvody, Metnar Lubomír - zdravotní důvody, Petříček Tomáš - zdravotní důvody. Vážené kolegyně a kolegové, nyní přistoupíme ke slibu nového poslance za Milana Hniličku, který se vzdal poslaneckého mandátu. Nejprve požádám předsedu mandátového a imunitního výboru poslance Stanislava Grospiče, aby nás seznámil s kroky, které tento výbor učinil, a poté přečetl Ústavou předepsaný slib, který nový poslanec složí do mých rukou. Prosím, pane předsedo, máte slovo.
Prosím pana poslance, aby předstoupil před Poslaneckou sněmovnu, a zároveň prosím pana předsedu, aby přijal slib nového pana poslance.
Dále budeme pokračovat body z bloku zákony první čtení.